To je moje přesvědčení. A to vidím jako vážný problém. Musíme počkat, až proběhnou některá i soudní jednání. Já tady nechci otevírat některé případy, ale zkrátka i některé letiště může spadnout zpátky do klína státu. Děkuji za pozornost. Jinak se hlásí do podrobné rozpravy, kde vás seznámím s procedurou.
Dvě faktické poznámky. Omlouvám se panu poslanci Klaškovi, ale stále ho odsouvám.
Já jsem o tom jednal se zástupci Ministerstva dopravy a se zástupci Ministerstva obrany. A to mají být ty zájmové skupiny? Obě dvě ministerstva jsou centrální orgány státní správy, to nejsou žádné zájmové skupiny. To je prostě rozpor ve vládě mezi ministry a ministerstvy. Ano, mají protichůdné názory. Podle mě ani jedna strana neříká úplnou pravdu. Nic se nestane. Nevyřešilo se to za 20 let, tak se to nevyřeší. Jenom to nepovažuji za poctivý slib, že novelou to do konce volebního období stihneme nějak upravit.
Tři poznámky. Nedohodla se. Musím říct, že budu hájit veřejný zájem a zájem státu. Za třetí.
Děkuji, pane poslanče. Ještě než dám slovo panu poslanci Chalupovi s faktickou poznámkou, tak prosím, abyste svou pozornost upřeli na galerii pro hosty, kam se dostavila delegace parlamentní skupiny přátel z německého Bundestagu.
Vážené dámy a pánové, já se také chci poněkud ohradit proti slovům pana zpravodaje, protože jedinou lobbistickou skupinou je tady občan a obrana státu. Takže pokud se tady bavíme o letištích, která potřebujeme pro obranu státu - a bylo tady řečeno, že to potřebuje armáda.
To bych chtěl připomenout, protože to je poměrně neobvyklý instrument, to znamená, neproběhlo první čtení, ale proběhlo v zásadě jednodenní projednání a dopadlo to, že se zvýšily daně a neomezily se výdaje. Takže byla splněna pouze polovina. Mimo jiné je to dáno také tím, že se měnilo a mění spotřebitelské chování. Já bych vás chtěl seznámit s tím, jak vypadá situace v produkci piva. V zásadě v České republice můžeme pivovary rozdělit do čtyř skupiny podle toho, jak se profesně sdružují. Jednal jsem s panem předsedou Šámalem a tento návrh zákona má podporu Českého svazu pivovarů a sladoven. Vedle toho existuje Českomoravský svaz minipivovarů a sladu. Tento návrh zákona má podporu tohoto svazu minipivovarů a sladu. Uvádějí, že zhruba tento průmysl vytváří 65 tisíc pracovních míst. Zhruba odvedou 29 miliard daní ročně, zaplatí ročně dodavatelům asi 20 miliard, a když si k tomu připočteme vlastně ten doprovodný průmysl, to znamená restaurace a prodejny piva, tak se vytváří až 300 tisíc pracovních míst a daňový přínos je 62 miliard korun. Nechali si zpracovat nezávislou studii - a teď poslouchejte dobře. To je více než dva měsíce pracovních dnů. A já vám to skutečně přečtu, abyste nezpochybňovali jenom to číslo. Přečtu vám úřad, a co chodí kontrolovat. Živnostenský úřad - může chodit zkontrolovat živnostenské oprávnění, jak vypadá provozovna, a licenci na prodej alkoholu. Samozřejmě máte zaměstnance, takže podáváte, komunikujete ještě se Správou sociálního zabezpečení. Pak tady máme Český statistický úřad. Podle toho, kdo má to štěstí nebo smůlu, tak ten minipivovar vyplňuje jeden až 24 statistických výkazů ročně. Zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu s lékařem a vede smlouvy a evidenci zaměstnanců. Pak máme Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů bezpečnosti práce, Cizineckou policii, kontrola na zaměstnávání cizinců, kontrola tlakových nádob, revize komínů, revize elektřiny, bezpečnost práce, školení, ochranné prostředky. Zdravotní pojišťovny.
Chápu, milé kolegyně, milí kolegové, že vás ten seznam úřadů, který pan předseda přednáší, rozvášnil, ale poprosím o klid.
Zdravotní pojišťovny. Hygiena, veterinární správa, stavební úřad, požárníci nebo hasiči, evidence, školení, revize, kontrola hasicích přístrojů. Pak máte obecní úřad v místě podnikání. Kontrola odpadních vod, kontrola nakládání s odpady, kontrola emisí. Česká obchodní inspekce chodí kontrolovat teploměry, kontroluje cejchování vah. Ke každému tomuto úřadu, ke každé této činnosti mám uvedeno přesně, kolik v průměru jeden minipivovar s deseti zaměstnanci věnuje hodin ročně. Opravdu neuvěřitelná doba.
Chápu fakt, že v době ekonomické krize bylo nutné hledat úspory státního rozpočtu. Je ale smutné, že toto šetření zasáhlo i zdravotně postižené, se kterými se život v řadě ohledů nemazlí. Ano, můžeme namítnout, že restrikce se dotkly i dalších ohrožených skupin obyvatel, ale troufám si tvrdit, že u žádné jiné to nebyl tak radikální zásah. Nešlo totiž o žádnou malou částku. Po legislativních změnách v uvedených letech došlo ke snížení výdajů na kompenzační pomůcky o jednu miliardu korun ročně. Ještě smutnější je ale skutečnost, že jsme doposud nedokázali v době, kdy se již české ekonomice daří, ukázat zdravotně postiženým, že nám záleží na tom, aby byl v rámci jejich zdravotního postižení jejich život co nejkvalitnější, že si přejeme, aby měli možnost se co nejvíce začlenit do společnosti, ať už se to týká možnosti pracovního uplatnění, či účasti na veřejném a společenském životě. A právě z těchto důvodů si vás dovoluji oslovit s žádostí o podporu námi předložené novely zákona, jejíž ambicí je zlepšit situace zdravotně postižených v současné době. Námi navrhované změny se dotýkají těchto oblastí. Za prvé. Poslední skupinou jsou osoby s objektivně prokázanou dechovou nedostatečností těžkého stupně. Za třetí. Je zde kladen důraz na to, aby při výběru konkrétní kompenzační pomůcky bylo důsledně přihlíženo k individuálnímu zdravotnímu stavu a využití, které konkrétní zdravotně postižený potřebuje. Navrhujeme změnu finančního limitu, pod jehož hranici se pro poskytnutí příspěvku testují příjmy žadatele a osob společně posuzovaných. Zde je třeba připomenout, že u některých typů zdravotních postižení jde o velmi častý jev. A naopak se stejným hendikepem postižené osoby, které ale nepracují, příspěvek na pomůcku získají. Není třeba zdůrazňovat, jak demotivující situace to pro tyto zdravotně postižené pracující osoby je. A jako lékař si nemohu odpustit poznámku. Do budoucna bychom si měli ujasnit, jaký typ solidárního systému směrem ke zdravotně postiženým v naší zemi chceme dále uplatňovat. Můj názor je takový, že bychom se ke zdravotně postiženým u příspěvku na kompenzační pomůcku měli chovat podobně, jako se chováme při poskytování zdravotní péče. Myslím tím akutní zdravotní péče. Pokud vyhodnotíme, že je kompenzační pomůcka pro konkrétně zdravotně postiženého potřebná, což jsme schopni objektivně posoudit, pak je myšlenka a praxe posuzování příjmových a v některých případech i majetkových poměrů dle mého názoru irelevantní. Nedokážu si totiž představit situaci, když se mi jako ortopedovi a traumatologovi stane, že mi přivezou do služby pacienta se zlomeným krčkem, což se stává velmi často, u něhož je z medicínského hlediska správným řešením implantace umělého kloubu, že bych si předtím, než provedu operaci, nejdříve u tohoto pacienta zjišťoval jeho příjmy a majetkové poměry. Možná někdo namítnete, že v některých státech to tak je. Ale v České republice ne. Proto považuji za logické, abychom u příspěvku na kompenzační pomůcky postupovali obdobně. Navíc je zde třeba zmínit, že u příspěvku na kompenzační pomůcky platí povinná desetiprocentní spoluúčast zdravotně postižené osoby, kterou ani náš návrh neruší. Za šesté. Poslední navrženou změnou je změna poskytování příspěvku na pořízení motorového vozidla. Do legislativních změn v letech 2010 až 2012 měl zdravotně postižený možnost žádat o příspěvek na provoz motorového vozidla jedenkrát za pět let. V současné době je tato možnost na dvojnásobné hranici, tedy jedenkrát za deset let. Vzhledem k současně platné výši příspěvků a příjmovým možnostem většiny žadatelů si většina zdravotně hendikepovaných pořizuje ojetý vůz. Finanční dopad všech navržených změn v předložené novele činí ročně 538 milionů korun. Největší položku tvoří navýšení příspěvku na mobilitu, což je 240 milionů ročně. V tuto chvíli mohu říci, že ve většině rozporů jsme dospěli k řešení, které obě strany akceptují a které předložíme formou pozměňovacího návrhu na jednání garančního výboru, kterým je navržen, a doufám, že bude i potvrzen, výbor pro sociální politiku. Pro MPSV je v tuto chvíli neakceptovatelné rozšíření okruhu žadatelů o mnou zmíněné tři skupiny závažných zdravotních postižení. Pokud jsem dobře vnímal složitá jednání k této problematice, tak MPSV vnímá potřebu těmto zdravotně postiženým osobám pomoci, ale vzhledem k návaznosti na zdravotní legislativu a činnost lékařské posudkové služby a úřadu práce je obtížné tento požadavek vyřešit v rámci této novely. Za předkladatele tuto argumentaci sice nerad vnímám a nechci předjímat jednání výboru, ale za předkladatele jsme připraveni od této navržené změny ustoupit.
Ale pan poslanec Farský je omluven, takže poprosím pana předsedu ÚPV, aby nám sdělil, jak tu situaci vyřešíme.
Nicméně tento zákon je příliš komplikovaný, než aby se obešel při hlasování o několika desítkách pozměňovacích návrhů bez zpravodaje, kterým je v tuto chvíli pan poslanec Farský, který je řádně omluven a nemůže se jednání zúčastnit. Já bych tedy navrhl dvě možnosti.
Pane předsedo, není rozprava. Já jsem nechal vystoupit pana předsedu ÚPV s návrhem řešení, a máme dvě možnosti, ty, které pan předseda přednesl. Prosím, pane poslanče, nediskutujme mimo mikrofon. Procedurální návrh je bez rozpravy. To znamená, v této fázi budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti...
Děkuji, pane předsedo.
Já zastávám názor, že pan poslanec Tejc navrhl procedurálně přerušit. Pokud má někdo námitku proti tomuto postupu, tak to vyřešíme hlasováním. Tento návrh byl přijat a bod byl přerušen. Budeme pokračovat bodem 140, což je Prosím za navrhovatele pana poslance Martina Plíška.
Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás za předkladatele, kteří jsou v tomto případě napříč politickým spektrem, seznámil stručně s novelou zákona o advokacii. Chci předně zdůraznit, že se jedná o technickou novelu, jejíž potřeba vznikla z hlediska aplikace současného zákona o advokacii, který již řadu let nebyl novelizován, a praxe si vyžádala některá zpřesnění. Tento zákon zahrnuje tři okruhy změn proti současnému stavu. A pak jsou to jednotlivé dílčí změny, které reagují na nedostatky v praxi. Když se krátce vyjádřím k tomu prvnímu okruhu řešených problémů, tak z hlediska vstupu do advokátního stavu hraje velkou roli kvalita a délka přípravy na výkon advokacie. Novela do zákona vnáší legislativní zakotvení role školitele. Zdůrazňuje jeho zkušenosti potud, pokud umožňuje, aby sám vychovával a vedl koncipienta po určitou dobu. Zároveň skutečně směřuje k tomu, aby se advokát, který školí koncipienta, tomuto koncipientovi mohl věnovat a bylo zajištěno, že příprava každého z nich bude - že této přípravě bude věnován příslušný, patřičný prostor a odbornost. Správné nastavení zkoušky má samozřejmě zásadní vliv na úroveň znalostí a dovedností nových advokátů. Doplňuje se tedy do současné podoby písemné zkoušky, která obsahuje případovou studii, i test, všeobecný test znalostí.
Tak tohle muselo vymýšlet hodně lidí, protože určitá nerovnost samozřejmě může nastat u komodity, která na tom trhu existuje jako substituent. Ale cigarety se, prosím pěkně, nepijí. Ti potřebují denně svoji pravidelnou dávku a drtivá většina z nich si vybere to nejlevnější. To znamená, pokud ho uspokojí deset lahváčů, protože je to nejlevnější, zvolí deset lahváčů. Tady máme tu nerovnost! Tady je ta absolutní nerovnost! Akceptoval bych jako zpravodaj tohoto návrhu nesouhlasné stanovisko vlády z principiálních důvodů. Neakceptuji důvody, kterým se můžeme pouze smát. Proto si vás dovoluji požádat jako zpravodaj, abychom propustili tento tisk do druhého čtení, abychom ho na rozdíl od stanoviska vlády podrobili opravdu odborné diskusi, o které nepochybuji, že zde v Poslanecké sněmovně jsme schopni, a na základě této diskuse učinili konečné rozhodnutí. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Petr Bendl.
Pokusil bych se vám říci ještě jeden argument. Například v autorském zákoně jsme provozovatelům hospod zvýšili - nebo jste zvýšili poplatky, které musí dávat kolektivním správcům. Já bych vás prosil, abyste toto vzali také jako částečnou kompenzaci a pomoc těm, na které jste navalili zbytečné náklady.
Děkuji.
Zřejmě bude mít moji podporu. Jestli je možné to nějak rozklíčovat, nebo jestli prostě na to není odpověď.
Děkuji. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Pane předsedající, já mám tentokrát poznámku formální. Já bych poprosil vedení Sněmovny, aby si sjednotilo noty, protože někteří předsedající poměrně logicky nepřipouštějí faktickou poznámku na úvod rozpravy, protože faktická poznámka musí reagovat na průběh rozpravy, ale vy jste, pane předsedající, nevím, jestli vaším prostřednictvím, nechal zaznít faktickou poznámku na úvod rozpravy. Tak já bych rád věděl, jak to je. A pokud jste se zmýlil, tak tím pádem žádná rozprava neproběhla, je jako nulitní a nevím, jak budeme postupovat.
Děkuji a omlouvám se za to. Samozřejmě máte pravdu dle jednacího řádu. Chtěl jsem být vstřícný, nicméně trvám na tom, že rozpravu jsem zahájil.
A vzhledem k tomu, že v tomto materiálu byla účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, myslím si, a můžete mě případně opravit, ale vidím, paní kolegyně profesorka Válková zde přikyvuje, že tento sněmovní tisk a respektive tyto nové trestné činy už jsou součástí našeho trestního zákoníku. To není výtka na stranu předkladatelů, protože oni svůj materiál předložili daleko dříve než vláda sněmovní materiál 886, který jsme projednali ve zkráceném řízení. U jiných obviněných máme možnost náhrady vazby. I tento materiál, to znamená vazbu obviněného, která by se v podstatě stávala obligatorní, by bylo potřeba nějakým způsobem přepracovat. Já jako poslanec si proto dovoluji podat návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.
S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Válková.
Děkuji.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. To je dobře, že se navzájem posloucháme, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Myslím si, že se jedná o nesmírně závažné téma, které má v současné době dva podtexty v České republice.
Co tam mám výtku, hned v prvních odstavcích se definují územní působnosti jednotlivých krajských nebo regionálních inspekcí. Jak mám informace z České obchodní inspekce, toto nemusí fungovat u specializovaných kontrol technických kvalit výrobků a podobně. Takže tam pevně věřím, že budeme muset najít ještě nějakou shodu.
Jen chci vzpomenout, že z vlastní zkušenosti znám případ, kdy jsem byl kontaktován právě osobou, která vykonávala tyto kontroly a dostala se do velmi nemilé a prekérní situace, co se týká své identity. A to nikoli při vlastním provádění úkonu inspekce, ale v následných krocích, kdy došlo k dalšímu řešení nekalé činnosti nepoctivého obchodníka, kdy v podstatě ta situace byla tak absurdní, že díky stávajícím předpisům a stávajícím zvyklostem tato osoba byla ve velmi nekomfortní situaci, kdy dotyčná osoba, se kterou byly úřady ve sporu, byla velmi blízko trvalého bydliště, věděli o sobě, znali se. A nakonec to dopadlo dobře. Pokud k tomu máme nějaké připomínky nebo výhrady, pojďme na tom pracovat a precizovat to. Ale určitě podporuji, abychom se touto problematikou zabývali.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení časového limitu.
To jsou policejní pravomoci. To jsme se dostali někam úplně mimo systém. Ať už je to Policie České republiky, ať už je to zpravodajská služba. Dovedu si představit intenzivní spolupráci inspektorů s policisty. Děkuji za pozornost.
Mně tady trošku něco hapruje a nefunguje. Ve třetím čtení se můžeme rozhodnout, co s tím uděláme. Nicméně opravdu mám zkušenosti takové, že je třeba se touto problematikou také zabývat. A v tom případě asi nebudu podporovat případné zkrácení lhůty. Pojďme na tom pracovat a ve třetím čtení můžeme rozhodnout.
Ptám se, jestli někdo má zájem vystoupit.
To nepochybně.
Další se hlásí do obecné rozpravy pan poslanec Snopek. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem se domníval, že zákon o České obchodní inspekci je standardní zákon. Krycí doklady, vydání krycích dokladů. A Česká obchodní inspekce přece jenom není represivní složka ve smyslu zákona. Inspektor České obchodní inspekce má nejen krycí doklad, ale i na ten krycí doklad má mít vystaven i průkaz inspektora České obchodní inspekce! Zkrátka všechno bude v utajení.
Souhlasím, že nemůže být faktická připomínka, pokud nezaznělo žádné vystoupení v rozpravě. Já se pokusím poctivě odpovědět na ten seznam institucí. To nebyla kritika vlády. A k mému překvapení jsem se v něm dočetl, že tento návrh zákona je v souladu s evropskou legislativou, protože evropská legislativa to neupravuje. A pokud má pravdu vláda, a já to v této chvíli autoritativně nevím, tak je to prostě jednoduchá matematická operace. Není to nic, s čím by předkladatelé nesouhlasili. Můžeme to modelovat, můžeme počítat, jaký to bude mít dopad na výrobce, na restauratéry, příp. na státní rozpočet. Podle mě nám to stačí.
S faktickou poznámkou nyní pan předseda Kováčik.
Je to vidět z mnoha návrhů. Přesto my jsme známi tím, že hlasujeme o věci, nikoliv o tom, kdo ty věci předkládá. Nám ten návrh připadá racionální, zejména ve vztahu k onomu národnímu podniku Budvar, ale i k těm ostatním, kteří jsou v zahraničních rukou například, a nebudu teď jmenovat, abych nedělal reklamu.
Děkuji. Mé porovnání nesměřovalo k tomu, že bych vás snad vyzýval k tomu, abychom zdanili tiché víno. Minerální oleje, já nevím jak ve vládě, ale my pořád ještě v Poslanecké sněmovně nepijeme.
Já bych nejprve prostřednictvím pana předsedajícího reagoval na pana poslance Komárka. To, že jsem využil technickou, tak to bylo spíš, že jsem se chtěl vejít do těch dvou minut.